Nyní je zde žádost o odhlášení. Já současně přivolám poslance. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Potřebné kvorum máme nastaveno. Já vás ještě seznámím s došlými omluvami. Požaduje někdo, abych ho znovu přečetl? Kdo je proti? Návrh usnesení byl schválen. Zahajuji projednávání bodu Prosím pana ministra obrany, aby opět tento sněmovní tisk uvedl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se například o počty vyčleněných sil a prostředků, termíny či místo konání. Detailní výčet změn je uveden rovněž v příloze tohoto materiálu. Dodatečné požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničních cvičení a navýšení rozpočtu Ministerstva obrany tedy nevznikají.
Děkuji, pane ministře. Materiál projednal výbor pro obranu. Zpravodajem výboru pro obranu je pan poslanec Radek Zlesák, který má nyní slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu končím. Rozprava podrobná byla nyní zahájena. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, rozpravu končím. Kdo je pro? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu zpravodaji. Pan ministr obrany zde zůstane, protože se budeme zabývat bodem Pana ministra opět prosím, aby tento materiál uvedl.
Děkuji za udělení slova, pane předsedající.
Ale jestli, pane zpravodaji, chcete s přednostním právem, tak půjdete po faktické poznámce. Ještě jednou, takže návrh na zamítnutí a druhý návrh... Pan poslanec si nechce osvojit váš návrh, jak tak na něj koukám, tady na mě gestikuluje.
Ano, pokud si ho pan poslanec Feri neosvojil, tak tento návrh navrhuji já.
Ale dobře, já budu přísný, takže budeme hlasovat i o vašem návrhu následně, přestože byste ho měla přednést potom až v pořadí těch řečníků.
Já jsem dala procedurální návrh, pozměňovací návrh k návrhu, který tady zazněl, před hlasováním o proceduře. To není o vaší vstřícnosti. Vy musíte dát o mém návrhu hlasovat a jindy to říct nemůžu.
Ale máme nějaké pořadí řečníků v souladu s jednacím řádem. Ale já se s vámi nebudu přehádávat, takže budeme hlasovat o obou návrzích, ať to tady rozlouskneme.
Tím pádem máte dát, pane místopředsedo, už byste se to mohl naučit, sakra, jste tady dva roky!
Prosím vás, nepoučujte mě tady. Naopak prosím všechny poslance, dávejte návrhy přesně, abychom o nich měli jak hlasovat. Takže pojďme zpátky k tomu hlasování. Takže nejdříve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jany Černochové. Teď bylo řečeno, že je to protinávrh, takže teď je to správně hlasovatelné. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě a s přednostním právem se hlásí jako zpravodaj pan poslanec Roman Kubíček.
Děkuji, pane předsedající. Já jenom shrnu, jak probíhalo jednání. V podrobné rozpravě načteme usnesení jednotlivých výborů.
Já bych chtěla poučit vás, pane místopředsedo, i vašeho kolegu, který tady na mě gestikuloval. Já nemusím vyřknout, že se jedná o protinávrh. To přece dává smysl z logiky věci, když reaguji na pana poslance Feriho. Ale navíc jsem slovo protinávrh i zmínila. Jak už tady správně řekl pan poslanec Kubíček, tento zákon je přerušený na výboru pro obranu, k doprojednání zahraničním výborem, zahraniční, rozpočtový a hospodářský výbor jej mají také přerušený, bezpečnostní výbor doporučil tento návrh zamítnout. Výbor pro evropské záležitosti zákon projednal, nepřijal žádné usnesení. Zároveň bych chtěla reagovat na to, co tady bylo řečeno navrhovatelem, panem místopředsedou Poslanecké sněmovny Filipem, který pro mě překvapivě tady tak hezky mluvil o té Evropské unii a o tom, jak bychom měli jako poslanci a poslankyně brát v potaz to přání Evropské unie, vycházet Íránu vstříc. Protože jsem vždycky měla za to, že oni jsou tou stranou, která příliš není proevropská, která se příliš na různé směrnice, normy, usnesení Evropského parlamentu, případně evropských institucí neodvolává.
Nikdo přihlášen není. Tento materiál opět uvede ministr obrany Lubomír Metnar.
Opět děkuji za udělení slova. Tento materiál v uvedeném období obsahuje informace, kdy vojenská cvičení byla realizována v rozsahu schváleném vládou České republiky. Materiál obsahuje informace o realizovaných vojenských cvičeních v rozsahu schváleném vládou České republiky. Hlavní úkoly ozbrojených sil České republiky při výcviku se zahraničními partnery v prvním pololetí letošního roku byly: příprava jednotek k nasazení v operacích a do pohotovostních sil, rozvoj interoperability v rámci bilaterální regionální spolupráce, výstavba a rozvoj schopností k naplňování kolektivních a obranných závazků NATO a EU.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj, pan ministr? Nemáte zájem o závěrečná slova, pane ministře. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlasování číslo 278, přihlášeno 144 poslanců, pro 123, proti žádný. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 5. října, podrobná rozprava byla přerušena. Chcete tedy vystoupit?
Hezké už odpoledne, kolegyně, kolegové.
V září došlo k posílení našeho vojenského kontingentu o dva týmy instruktorů pro výcvik speciálních sil afghánské armády a policie a v provincii Lógar a Herát celkem o 90 vojáků. Vedle úkolů plněných v rámci alianční mise zajišťovali příslušníci Vojenské policie ochranu velvyslance a Zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu. Další významnou oblastí našeho zahraničního působení byla podpora boje proti Daeš v Iráku v rámci globální koalice. Po celý rok 2018 v Iráku působil letecký poradní tým, dále výcviková jednotka Vojenské policie a výcviková jednotka chemického vojska. Od poloviny roku 2018 Armáda České republiky působila ve dvou bojových uskupeních, a to pod vedením Německa v Litvě a pod vedením Kanady v Lotyšsku. První naše jednotky již své mise ukončily a vedle hlavního úkolu, to jest posílení bezpečnosti spojenců na východním křídle Aliance, byla mise pro naše vojáky významná díky intenzivnímu výcviku a dlouhodobému pobytu v mezinárodním prostředí. V misích OSN v Kosovu, Demokratické republice Kongo, Malijské republice a Středoafrické republice působilo devět vojenských pozorovatelů Armády České republiky. Česká republika měla na svém území připraveny síly a prostředky pro případnou aktivaci pohotovostních sil NATO. Pro nasazení v operacích sil rychlé reakce NATO, včetně sil velmi vysoké pohotovosti, bylo vyčleněno 191 vojáků. Závěrem konstatuji, že působení v zahraničních operacích vedle obranných zájmů České republiky a jejich spojenců mělo i významný přínos v boji proti terorismu.
Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Žádnou přihlášku jsem neobdržel, ani žádnou nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Pan ministr ještě zůstane na další sněmovní tisk. Pan poslanec Špičák se omlouvá od 12.30 do 16 z pracovních důvodů. Pana ministra obrany prosím, aby nám tento materiál uvedl.
Opět děkuji za slovo, pane předsedající. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odrážejí zejména požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací včetně výstavby schopností k dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby Armády České republiky. Rovněž i zde je detailní výčet změn uveden v příloze tohoto materiálu. Dodatečné požadavky na financování tady nejsou a nevznikají. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Zpravodaj výboru pan poslanec Bartošek je omluven, místo něj nás bude informovat o jednání výboru jeho předsedkyně, paní poslankyně Černochová.
Tak vidíte, že jsem přísnost sama, nechal jsem doříct větu. Tak jsme si vyměnili úsměvy teď nakonec, což je dobře. Jednání zahájíme v 9 hodin 38. schůzí Poslanecké sněmovny. V 9.15 bude následovat 36. schůze Poslanecké sněmovny a dále 37. schůze Poslanecké sněmovny. Poté budeme pokračovat 35. schůzí Poslanecké sněmovny.
Tento materiál opět uvede ministr obrany Lubomír Metnar.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil nad a přes území České republiky za posledních pět let. Pozemní a letecké přepravy jiných ozbrojených sil byly v uvedeném hodnoceném období realizovány zejména z důvodů účasti na vojenských operacích, dále účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a ukázkách vojenské techniky. Pozemních přeprav za účelem cvičení a tranzitních průjezdů přes území České republiky bylo v daném období realizováno celkem 336 samostatných přesunů bez doprovodu Vojenské policie, 30 silničních proudů a 4 železniční přepravy. Děkuji za pozornost.
Prosím, aby nás informoval o jednání výboru.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ani se nikdo nehlásí. Zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Budeme pokračovat bodem Materiál opět uvede pan ministr obrany Lubomír Metnar.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zde budu trošičku delší než u těch statistických údajů. V rámci spolupráce České republiky a Slovenské republiky v oblasti obrany a bezpečnosti učinili premiéři obou států na společném zasedání vlád v roce 2015 prohlášení, ve kterém deklarovali oboustranný zájem na spolupráci vzdušných sil České a Slovenské republiky při ochraně vzdušného prostoru obou států proti hrozbám nevojenské povahy. Pro tuto spolupráci budou v každém státě využity stíhací letouny vyčleněné do integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Na české i slovenské straně jsou k tomu účelu nepřetržitě vyčleněny dva stíhací letouny. Hrozbou nevojenské povahy je například unesený civilní letoun, který únosci hodlají zneužít jako nástroj teroristického útoku. Pokud by byl útok veden například na přehradu, chemickou továrnu či jadernou elektrárnu, následky by mohly být nedozírné. Takovéto hrozby jsou označovány jako RENEGADE. Z tohoto důvodu byl zpracován a předkládán tento materiál. Obdobně je formulován souhlas s přijímáním slovenských sil a prostředků ve vzdušném prostoru České republiky. Takto koncipovaný souhlas reflektuje skutečnost, že oba státy disponují vlastními stíhacími letouny. V roce 2012 se nám stalo, že jsme na přistávací dráze měli havárii a nemohly nám startovat ani přistávat naše letadla.
Děkuji, pane ministře. Zpravodajem výboru byl pan poslanec Krejza, který je ale omluven, a role zpravodaje se u tohoto tisku ujme pan poslanec Radek Zlesák.
Vážená paní ministryně, v minulých měsících naši občané slyšeli velmi často skloňované slovo optimalizace, optimalizace a opět optimalizace. Bohužel se ke mně dostala informace, že by se tento trend vlády měl týkat i pracovišť Úřadu práce České republiky. V první řadě bych chtěla říct, že Zruč nad Sázavou je přirozenou spádovou oblastí, ve které si občané vyřizují další záležitosti. Pokud by toto kontaktní pracoviště bylo zrušeno, museli by občané jezdit do vzdálené Kutné Hory, což je velmi časově náročné. Přenášení nákladů na samosprávu, i když už se v řadě dalších oblastí a v řadě míst děje, nepovažuji za úplně fér.
Na interpelaci bude odpovězeno opět písemně.
Děkuji, pane předsedající. Teď pominu svůj osobní názor na tyto argumenty. Ale EET s sebou přineslo i to, že dnes dostávají podnikatelé pokuty i za absurdní věci. Celková útrata byla v řádech málo set korun a hosté se dohodli, že si útratu rozdělí. Účtenka za celkovou útratu byla vydána a zůstala ležet na stole. Očividně nikdo z hostí nesbíral stovky účtenek, aby mohl hrát Účtenkovku. Moje dotazy zní: Jakou podnikatel tímto svým jednáním způsobil škodu státu? Jak obešel svoji povinnost platit daně či jak pokřivil svým jednáním podnikatelské prostředí? A na základě tohoto případu se chci zeptat obecně: Opravdu je nezbytné pokutovat tyto případy, které nevedou k obcházení placení daní? Prosím o pregnantní, věcné a účelové vysvětlení, nikoliv pouhé vysvětlení, že je to na základě zákona. Je postup Finanční správy podle vašeho názoru a názoru vedení ministerstva přiměřený a z jakého důvodu? Je vůbec rolí tajných kontrolorů kromě kontrolních nákupů šmírovat jednání ostatních hostů? Děkuji za odpověď.
Na interpelaci bude rovněž odpovězeno v souladu s jednacím řádem. Dalším v pořadí je pan poslanec Jiří Kohoutek s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka ve věci Antifa, extremismus, ochrana.
Vážený pane ministře, prezident Donald Trump se rozhodl zařadit extremistickou síť Antifu na seznam organizací, které USA považuje za teroristické. Shayne Hunter, zakladatel Antifa Australia, říká, že tuto radikálně krajně levicovou skupinu po čtyřech letech opustil, když si uvědomil, že Soros nás ve všech zemích světa zneužívá k rozpoutání občanské války a že Antifa je postavena na militantní morálce a je nebezpečnější než ISIS. Americký stát New Jersey oficiálně zařadil hnutí Antifa na seznam teroristických skupin v roce 2017 po mnoha násilných útocích, které měla Antifa na svědomí. Také v Evropě je Antifa pěst ulice proti názorovým oponentům, zejména proti odpůrcům migrace a islamizace. Tyto postoje se v praxi projevují násilnými akcemi proti všem, kdo jsou označeni za fašisty. Vážený pane ministře, žádám vás o informace, zda české bezpečnostní složky sledují tuto organizaci, a dále, zda existuje nějaký český seznam teroristických organizací, pokud ano, zda v něm Antifa je. Prosím o informace, zda policie ve spolupráci se státním zastupitelstvím něco podniká proti šíření ideologie Antify, to je bourání základů demokratického státu a šíření filozofie násilí proti domnělým nepřátelům. Děkuji za odpověď.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jsem v kontaktu s řadou lékárníků v menších sídlech, kteří v současné době velmi komplikovaně čelí ekonomické situaci, ale nejenom ekonomické situaci, jsou pro ně stále obtížněji dostupné některé léky. Obávají se, že navíc připravovaným emergentním systémem by mohlo dojít k ještě vážnějšímu ohrožení dostupnosti léků pro jejich klienty, pro jejich pacienty. Kromě toho, že čelí těmto problémům, tak narážejí také v konkurenčním boji na dramaticky komplikovanou situaci v odměňování svých vlastních zaměstnanců a v tom, co jsou schopni vygenerovat při současně fungujícím systému z prodeje léků. V menších sídlech kvitují lékárníci to, že došlo k navýšení úhrady za signální výkon ze 14 na 15 korun. Nicméně je to vlastně jediná cesta, jak by mohl stát zohlednit jejich služby a zajistit, že se ten výkon změní.
Jsem přesvědčen, že ano, ale skutečně nevím to stoprocentně. To znamená ona nepřinášela nějaký nový vstup do toho. A to je to. A to je to. Ale je to námět pro obvodní báňský úřad a ten ji určitě k dispozici má.
Zkusím opravit své předchozí načtení omluvy. Jenom se zeptám pana poslance Holomčíka, jestli trvá na své negativní... Ano. Takže budeme hlasovat o nesouhlasu s odpovědí. Svolám kolegy do sálu. Vypadá to, že nás pořád není dost. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Tím jsme se s touto interpelací vypořádali a postoupíme dál. Dále je zde interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci prázdné židle na Ústavním soudu. Zahajuji rozpravu a prosím pana poslance Lipavského.
Dobrý den, dámy a pánové. Předem avizuji, že budu žádat o odložení této interpelace do přítomnosti pana premiéra. Ono se zdá, že to je relativně daleko. My především potřebujeme kvalitní lidi, kteří toto předsednictví připraví po stránce agendy, po stránce prosazování zájmů České republiky. Tyto lidi nenajmete ze dne na den. A to je práce na několik let. Už to nebudu dále rozvádět. Já si počkám na to, až pan premiér za námi dorazí do Sněmovny.